To je složité. Všichni víte, že to popřel. Mnohokrát to opakovaně veřejně popřel. Samozřejmě můžeme říci, že obyvatelé Krymu trpěli. Ale domnívám se, že to nebylo něco, co by se speciálně týkalo rusky mluvících, a ještě chápete, že z těch rusky mluvících je otázka, kdo se cítil být Rusem stoprocentním. To je složité. Jestliže se stává základem referenda a pak dokonce připojení země, tak je to popření principů, na kterých stojí bezpečnostní stát, mezinárodní řád, a na tom vlastně stojí samozřejmě Evropa, ale na tom stojí nejenom Evropa. A nechci to rozvádět do detailu, protože každý si to uvědomí sám. I my žijeme z toho, že naši sousedé respektují naše hranice. A v Evropě máme mír jenom díky tomu, že jsme se dohodli, že to budeme respektovat. Já pokládám tento princip za nebezpečný! Znovu vám opakuji, že je velmi nepříjemné vidět, kolik politických sil extrémních, nacionalistických ožilo a které v tomto vidí vodu živou. Proto vlastně tady Vladimir Putin a jeho politika skutečně přináší nebezpečné téma do Evropy a to téma tady skutečně žije. Ono už tady vlastně začalo působit. A proto si myslím, že je důležité, abychom si tady v české debatě v českém parlamentu uvědomili, s čím máme tu čest a že bychom tohle měli odmítnout.
Mezitím jsem sledovala i sociální sítě dnes, tak tam už jsou komentáře k dnešním výstupům. Opravdu, lidi to zajímá. To je důležité, že to opravdu i naše mnohé občany zajímá. Dokonce mi skrz to také telefonují, protože to není možné podcenit, tuto situaci na celé Ukrajině. Myslím, že toto je velice důležitý pohled na věc. Rada Evropy ve Štrasburku 14. března. A myslím, že my jako Česká republika nemůžeme nic samostatně zvládnout, že musíme být opravdu součástí právě těchto, řeknu, aliancí současně, nemáme nyní členství v Radě bezpečnosti, tam nejsme nyní na tahu. Děkuji moc za pozornost.
Poté vyhlásím přestávku na oběd a na jednání organizačního výboru.
Myslím si, že to došlo už i těm největším radikálům v ukrajinské vládě, že tímto směrem se vydávat neměli. Platí stále to, že na Ukrajině bude snaha o ustavení vlády národní jednoty? A co je podle mého názoru naprosto klíčové, je prezidentská kampaň. Já chápu a vidím, že ne všichni aktéři jsou k jednání ochotni. Já souhlasím s tím, že sankce mohou být velmi dobrým nástrojem k tomu, abychom dosáhli nějakého cíle. Nicméně nic by se nemělo přehánět a je potřeba mít na paměti také širší kontext této věci. K té věci je potřeba přistupovat uváženě, diplomaticky, s rozmyslem, a vždy mít na paměti, že jiné řešení než diplomatické možné není. Děkuji vám za pozornost.
Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já si dovolím, ač nerad čtu projevy, vám něco přečíst. Desítky tisíc ukrajinských komunistů, kteří v současných těžkých podmínkách nadále obhajují naše společné ideály a zájmy pracujících, žádají mezinárodní komunistické, dělnické a levicové hnutí o podporu a solidaritu. O tragických událostech v Kyjevě ve dnech 20. až 22. února 2014, v průběhu kterých zemřelo mnoho našich spoluobčanů, i o našem stanovisku k těmto událostem jsme vás nejednou informovali. - I to vám mohu přečíst, jakou jsem dostal informaci. Prosazovali jsme názor, že napětí na Ukrajině je třeba řešit dialogem všech politických sil. Navrhovali jsme vytvoření nezávislého lidového kontrolního orgánu, který by dohlížel na činnost vlády a připravil celostátní referendum, ve kterém by lid Ukrajiny právoplatně rozhodl o své budoucnosti. Naše výzvy nebyly vyslyšeny ani bývalým prezidentem Janukovyčem, ani vůdci tehdejší opozice. V důsledku demoralizace celého mocenského aparátu na Ukrajině téměř přestal fungovat systém výkonné a soudní moci. Situace se vymkla kontrole, přičemž vedoucí představitelé policie a vnitra, kteří se rekrutují ze včerejší opozice, v lepším případě nemají na ozbrojené skupiny žádný vliv a v horším případě se sami tiše účastní nezákonností. Aktivisté KS Ukrajiny se stali prvními oběťmi útoků. V podmínkách rozpadu právního systému jsou komunisté vystaveni vydírání a zastrašování, jsou fyzicky napadáni, dochází k zabavování majetku včetně stranických tiskáren. Velká část našich regionálních kanceláří byla vyrabována a vypálena. Na Ukrajině byly zničeny stovky památníků druhé světové války. I nadále podporujeme zájem lidu na zachování teritoriální jednoty Ukrajiny. K tomu je potřeba zahájit co nejširší dialog všech politických sil. Komunistická strana Ukrajiny zastává názor, že federalizace a zvýšení pravomoci regionů může zachránit teritoriální jednotu Ukrajiny a vytvoření podmínek pro návrat ke klidu a vzájemnému porozumění mezi občany celé Ukrajiny. Jménem tisíce našich členů vám děkuji. S úctou Petr Simoněnko.
Můžeme mít na to různé názory. A já bych vás chtěl požádat, abychom to nechali stranou. Debata o Ukrajině je složitá. Nechme si to třeba na výbor. Včera jsem byl na evropském výboru, kde jsme o tom vedli diskusi. Tohle téma je podle mě důležité, abychom si tady vyjasnili. Mně tohle nesmírně vadí. Rusko nechce být ten, kdo stojí na jedné straně a má ostatní jako nepřátele. Rusko je stát, který chce být moderní, který se chce jasně hlásit k principům mezinárodního práva, k principům, které jsou základem mezinárodní bezpečnosti. Rusko chce být předvídatelné a chce být dobrým partnerem všem. Tím jsem si jist, že i tohle je poměrně nákladná operace. Připadá mi, že v tomto smyslu je to obrovská chyba. Já si nemyslím, že bychom stáli na prahu nějaké studené války. Já si nemyslím, že bychom mohli znovu spět do prostředí nějakého bipolárního světa. Takže to je mé vidění situace.
Děkuji panu ministrovi a paní poslankyni za jejich úvodní vystoupení. A dříve než zahájíme všeobecnou rozpravu, musíme se vypořádat se dvěma faktickými poznámkami.
Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, jen pro informaci. Zabývali jsme se situací na Ukrajině.
Žádný další kolega nebude zatím pozván k řečnickému pultu, protože je 13 hodin. Vyhlašuji přestávku na oběd s tím, že členové organizačního výboru se sejdou nejpozději ve 13.05 na jednání organizačního výboru.
Takže je to jednostranné výhodné opatření pro ukrajinskou stranu, které znamená určitou poměrně významnou ekonomickou pobídku současné ukrajinské vládě. Zároveň samozřejmě se jedná o dalších formách finanční pomoci. Významnou roli tady bude sehrávat Mezinárodní měnový fond. Dokonce součástí usnesení přijatého ministry jsou pasáže, kde se zdůrazňuje, že právě kontrola zacházení s těmito prostředky je důležitou součástí pomoci. Ale ta zásadní část se bude týkat prostředků poskytovaných Mezinárodním měnovým fondem. Důležitý prvek dohody, který byla také učiněn, a rezoluce, která byla přijata v pondělí, je rozhodnutí, že usilujeme o vyslání mise a podporujeme vyslání mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na Ukrajinu. Tahle mise by měla monitorovat situaci na celém území Ukrajiny. Je to mise, která by měla mít dost velký rozsah. Takže stručně shrnuto, nacházíme se stále ještě v onom druhém stadiu restriktivních opatření, ale zároveň se pracuje už na otevření toho třetího balíku. K čemu dojde, o tom rozhodnou premiéři v průběhu zasedání ve čtvrtek a v pátek. Já bych tady rád řekl, vážení kolegové, asi toto. Můžeme mít různou míru víry, skepse, pochyb, protože víme, že ta vláda je určitým kompromisem. Víte, že se to úplně nepovedlo. Takže ta vláda samozřejmě není ideální. My jsme mnohokrát a opakovaně a teď i v posledních dnech opakovali ukrajinským představitelům, já jsem mluvil třeba s ukrajinským ministrem zahraničí v pondělí, že nám nesmírně jde o to, aby se skutečně zvládlo připravit prezidentské volby na 25. května. Ale můžeme mít různé pochyby. Což je určitě něco, co nepomáhá. Referendum, které se odehrálo. Že se respektují hranice mezi Německem a Polskem. Že se tady respektují hranice mezi Maďarskem a Slovenskem.
Musím paní předsedkyni upozornit, že tomu tak není a že prostě sem lidé pracovat budou chodit. Od toho jsou jiné právní normy, kterými se určitě zabývat budeme. Takže bych prosil, abychom se skutečně vždycky vrátili k tomu, o čem jednáme.
Prosím, pane poslanče Klučko, máte slovo.
Moje vystoupení bude tentokrát velmi stručné, krátké. Jsou to návrhy technického zdokonalení, konzultované s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí, takže nemění meritum tohoto zákona.
Máte slovo, pane poslanče. Nemám již nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy. S faktickou se hlásí pan poslanec Laudát.
Podotýkám v té souvislosti, že 22 % dětí vyrůstá v rodinách pouze s jedním rodičem. Jenže do budoucna to přinese jen problémy. Zabývat se musí systémovou pomocí rodinám s dětmi, možnostmi sladění rodinného a pracovního života. Motivovat zaměstnavatele k nabídce alternativních úvazků, na flexibilní pracovní dobu, práci doma, zkrácené úvazky a na vytváření nových pracovních míst, na aktivní politiku zaměstnanosti vůbec a také uzákonit náhradní výživné. Na závěr dovolte připomenout jedno datum. Pozítří, 28. března, si připomínáme 422. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších pedagogů všech dob Jana Amose Komenského. Chceme místo toho systémově prosazovat větší podporu mateřských škol a rozšíření jejich kapacit."
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové a paní kolegyni Nohavovou požádám o posečkání, protože mám nejméně dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Dobrý den. Dámy a pánové, vážený pane předsedající. Víte, paní poslankyně Semelová prostřednictvím pana předsedajícího, já si myslím, že klíčovou roli ve výchově dítěte nehraje mateřská škola. Klíčovou roli ve výchově dítěte hraje především rodina.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. A další věc je stravování.
Jsme dva kantoři, gymnaziální profesorka a vysokoškolský kantor.
A jinak to, o čem vy jste tady, prostřednictvím pana předsedajícího, mluvil - škoda, že jste to nešel říct těm demonstrujícím kantorům tenkrát na náměstí.
Děkuji paní poslankyni i za dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Miroslav Opálka.
Chtěl bych reagovat na svého kolegu předřečníka. Víte, je málo chvil, kdy se ve Sněmovně člověk upřímně zasměje. Nevymlouvejme se pořád na to, co bylo před 25 lety.
Naše vychovatelky mají praxi a vzdělání v požadovaném oboru a máme u nich povinnou znalost anglického jazyka. Podmínky a parametry jsme nastavili už předem podle tohoto zákona. To znamená, pokud máte zájem a pochybnosti, můžete zajet k nám, přijít se podívat, jak to funguje právě už podle tohoto navrhovaného zákona. Mezi našimi zaměstnanci je zařízení dětské skupiny vnímáno nesmírně pozitivně a jako významný benefit. Proto je o služby obrovský zájem. Kapacita zařízení je plně obsazena. Máme dokonce pořadníky, do kterých se hlásí už těhotné maminky. Největší odměnou pro nás, pro zaměstnavatele, ale možná hlavně argumentem pro vás poslance při hlasování by měly být ty šťastné děti a spokojené maminky, které se mohou věnovat práci v doslova blízkosti svých dětí. Proto bych vás chtěl poprosit o podporu tohoto zákona.
Mám tady ještě dvě faktické poznámky, takže požádám kolegu Soukupa ještě o strpení. Nejdřív paní poslankyně Zuzana Kailová, poté pan poslanec Miroslav Opálka. Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Miroslav Opálka.
Tím vznikl nedostatek mateřských škol a jesle skoro vůbec nemáme. Problém je v tom, co tady bylo a možná i bude nastíněno mými kolegyněmi, ale především v tom, že se mají nahrazovat v budoucnu mateřské školy těmito dětskými skupinami, že se oslabí školská soustava.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Mám už dvě, paní kolegyně Putnová také. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Obce dostávají z rozpočtového určení daní na žáky v mateřských školách příspěvky. To se dětských skupin netýká. Takže obec má možnost se rozhodnout, zda postaví školku, bude tam mít děti, na které dostane příspěvek, či zřídí dětskou skupinu, na který příspěvek dostávat nebude. Je to možnost volby stejná, jako mají rodiče v tomto případě.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní paní poslankyně Anna Putnová, také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ještě jednou dobré dopoledne. Je to další alternativa, možnost formy péče o děti v předškolním věku. My bychom přece neměli zavírat oči před tím, jak se proměňuje společnost. S pozdějším odchodem lidí do důchodu ubývá babiček, seniorů, kteří se mohou postarat o děti. Ubývá všech těch forem, na které jsme ještě my jako naše generace byli zvyklí. Ta proměna společnosti je výrazná. My chceme, aby se ženy, především ženy v tvůrčích rolích, více zapojovaly do pracovního života. Chceme, aby se nám rodilo více dětí.
Děkuji, paní poslankyně, i za dodržení času. Nyní ještě další dvě faktické poznámky, ještě pan kolega Soukup počká.
Dobré dopoledne. A to se táhlo od jeslí přes mateřské školky po střední školy až po vysoké školy! Takže prosím přestaňte urážet pravicovou vládu, která tento návrh zákona podpořila.
Kolegu Soukupa opravdu žádám ještě o posečkání, protože faktické poznámky se rozmnožily.
Rozšíření sítě mateřských škol je i ve vládním programu. O dětské skupině jsem se zde nic nedozvěděla. Ze všeho, co jsem zde uvedla, jsem přesvědčena, že tento návrh, tak jak je navrhován, nelze přijmout.
Děkuji paní poslankyni Aleně Nohavové. Ještě před kolegou Beznoskou s faktickou poznámkou paní poslankyně Radka Maxová.
Držme se toho. A teď se nám tady zástupci KSČM snaží vnutit, že se vrátíme o 60 let nazpět, nebo ještě do 19. století. Pokud máte zájem, dám vám je k nahlédnutí nebo vám je půjčím, to je jedno. Ale koukněte se opravdu, tam jde o vzdělávání dětí a rozvoj duše, fyzična a všeho, co se týká dětí. Myšlenka, za chvíli se nám ten boom přesune do družin, a jak to budou školy řešit. V současné době to školy řeší tím, že snižují počet ročníků dětí, které mohou být v družinách umisťovány.
Děkuji i za dodržení času.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, asi po dvou a čtvrt hodině jsem se dostal ke slovu, a tak to vezmu opravdu hopem, prakticky. Klíčovým faktorem a rozhodujícím prvkem při výchově dítěte je, bude, byl rodič. Jedině rodič může rozhodnout o tom, jakým způsobem chce své dítě nechat vzdělávat, případně o něj v tom preprimárním období pečovat. Je v pořádku. Je to tedy šance i pro zaměstnavatele. Není to úplně jednoduché a každý se starostů se s tím potýká a ten potenciál tady není.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji paní poslankyni Gabriele Hubáčkové. A nyní se slova ujme paní poslankyně Jitka Chalánková, připraví se paní poslankyně Nina Nováková.
Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Není. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které taktéž neeviduji žádnou přihlášku. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu ministrovi. To jsme ty přelety hezky přeletěli. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové. Panu předsedajícímu chci poděkovat za časově precizní vedení schůze a naplánování těchto volebních bodů na tuto chvíli. Kromě onoho formálního seznámení vás s jednotlivými usneseními a návrhy kandidátů a kandidátek se pokusím i polopaticky a stručně vysvětlit ten proces především tajných voleb, kde ve Státních aktech každý z vás obdrží šest hlasovacích lístků různých barev a s různými kandidátkami. Na každém lístku budete označovat různé počty.